Protože on přenáší na soudy pouze vydání zajišťovacího příkazu, který však sám o sobě nemůže mít na daňový subjekt fatální dopad. Soud posuzující podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu by podle návrhu o formě realizace zajištěné částky nerozhodoval, ani by z povahy věci nemohl mít informace o tom, jak invazivní bude forma realizace. To znamená, rozhodl by o zajišťovacím příkazu, ale o té formě zajišťovací exekuce by stejně rozhodoval dál buď finanční, nebo celní úřad místně příslušný.
On není komplexní. Především vůbec není patrné, jaké budou nároky na státní rozpočet. A to by měl takový návrh obsahovat. A to je dokonce povinné, aby obsahoval ten návrh. A nikde se nedočtete, jaké náklady by to měly být na státní rozpočet stran tedy pořízení těch budov v těch jednotlivých krajích. A to budou nemalé náklady. Nemalé náklady. Takže není to komplexní řešení.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych tady řekl názor klubu hnutí SPD. Nejsme pro žádnou vládní čtvrť, protože to bude stát miliardy korun. A já si myslím, my jsme přesvědčeni, že ty miliardy korun můžeme utratit v infrastruktuře, ve zdravotnictví, v jednotlivých krajích, ve zdravotní péči a v dalších věcech. A řešit to komplexně, si myslíme, že jsou stejné peníze jako například na tu vládní čtvrť. Jsou to peníze, které se dají použít jinde, dají se použít v okresech, v krajích, v celé České republice, na spoustu dalších věcí. My jsme ochotni a chceme se o tom bavit per partes. Bude potřeba více úředníků, ale my doufáme, že spíše méně úředníků než více. A potom se pojďme u tohoto úřadu, jak jsem řekl, per partes, bavit o tom, že nemusí například sídlit v Praze, tak jako je to báňský úřad, který zcela logicky sídlí v Ostravě, a podobně. A tady bych doplnil, že to stejně může být doplněno komplexně, tak jak říká pan poslanec Votava, tím, že u toho bude napsáno také, kolik to bude stát a kolik to zatíží náš stát.
Pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem příliš vystupovat, ale již mnohokrát tady byla zmíněna Ostrava. Ono funkční šachty ještě jsou, ale nejsou na území Ostravy. Čili zmiňovat Ostravu v této souvislosti není úplně dobré. Ale dost bylo humoru. Vrátím se k tomu zákonu jako takovému. Zpočátku, když jsem se na něj podíval, jsem ho podporoval. Jistě jste si všimli, že i ostatní zákony, které přesouvají centrální orgánů do regionů, podporuji. Byla strašně dlouhá. A byla kontraproduktivní k tomu výsledku. Čili snažili jste se to jenom takhle jakože udělat, aniž jste šli do důsledků, jestli opravu konkrétní orgány mají nějakou smysluplnou odezvu v tom regionu, jestli ty regiony vůbec by chtěly takovýto úřad, jestli by mohly nějak postupovat a využívat ten úřad.
Děkuji, dočkal jsem se, dobrý večer. Než řeknu to, co chci říct, tak musím povědět, kolegové, že se trochu mračím za ty faktické poznámky. Já jsem se opravdu přihlásil do rozpravy, trpělivě čekám a těch faktických poznámek, které tedy podle mého názoru nebyly faktickou poznámkou, ale výměnou názorů, bylo až až. Ale berte to prosím jako přátelskou poznámku. Jsem velmi, velmi silně proti tomuto návrhu a proti této iniciativě. A bude to vlastně paradoxní postoj. Byla tady zmíněna Drážní inspekce a Drážní úřad, tedy záležitost drah. Jsem z Pardubic, na železničním hlavním koridoru z města, které se spojeno s Janem Pernerem, tak bych teď měl být tím patriotem a mít z takového návrhu radost. A zkusím vám vysvětlit proč. Ale to se na mě nezlobte, to asi není dobrý přístup, to není dobrá cesta.
Můžeme diskutovat, jestli odměnění maminky za jedno dítě má být 500 korun měsíčně, může to být klidně kompromis 250, ale bude to posun. Jsou tady návrhy, které nemají bezprostředně pro příští desetiletí dopady na státní rozpočet. Ale opravdu chceme vyslat jasný vzkaz mladým lidem, že doba studia nebude započítávána jako doba náhradní pro výpočet budoucího důchodu? V takovéto společnosti chceme žít? Přijde nám to fér? A já mám obavu, že takhle neuděláme v tomto volebním období vůbec nic.
Děkuji panu poslanci Jurečkovi. S přednostním právem kolega Výborný, ale nejdříve faktická poznámka, pane předsedo. Pan poslanec Roman Sklenák s faktickou poznámkou.
Pane kolego Jurečko prostřednictvím předsedajícího, vy se ale vlamujete do otevřených dveří. Musíte brát v úvahu, jaká data má k dispozici třeba Česká správa sociálního zabezpečení, jak to technicky lze provést a tak dále. A to my tam všechno hodiny a hodiny diskutujeme. A právě proto si myslím, že to je ta cesta. A jinak skutečně nemá cenu vést tady právní disputaci nad vaším návrhem, ale odkážu vás na stanovisko vlády, kde na několika stranách všechny ty legislativní výhrady máte sesumarizované, a myslím si, že velmi pregnantně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A myslím si, že to bude tak, že do konce volebního období nic nepředložíme.
Bylo mi řečeno, že ne, takovéto věci tam chodit nebudou. Není to úplně objektivní argumentace.
Máte slovo, pane poslanče.
Tam jsme se o důchodové reformě bavili. Je volně k dispozici. A jediné, co se vždycky stane, že tyto nápady, které jsou veřejné, předložíme, dáme je do nějaké komise, tam se z toho něco vyzobne, něco se ukradne, a tím to skončí. Ale že tady komplexní důchodová reforma je, je prostě pravdou. A poznámka druhá. Ano, když něco nechceš udělat a nechceš zarmoutit, tak udělej komisi nebo udělej kulatý stůl. A nám jde o to, že je jasné, jak to skončí. Zase z toho nebude nic, maximálně se něco někde přismrkne a ve finále žádná důchodová reforma nebude. Ze sociální demokracie jsme taky nikdy žádnou komplexní důchodovou reformu neviděli. My tady nabízíme něco, co je reálné, co je konkrétní, a buď to skutečně můžete přijmout, nebo ne. Ale ti lidé na to čekají, protože je pravdou, že důchodová reforma už tady dávno měla být, a když jsme zrušili ty věci, které navrhla Nečasova vláda, tak jsme měli přijít s alternativou. Bylo to pořád tak: my budeme mít lepší návrhy, ty opoziční necháme. A takhle to bude.
Nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Venhoda.
Je poměrně zřejmé, že hnutí ANO s ČSSD se přetahují o to, kdo bude mít největší zásluhy na tom, že se zvýšily důchody. Kdyby komunisti předložili úplně stejnou věc, tak řeknete, že to opravíte ve druhém čtení. Podle mě to tady asi všichni vědí. Tak aspoň nebalamuťte veřejnost, že máte nějaké věcné námitky, ve skutečnosti jde o to, že jste to nepředložili vy a chcete se tím chlubit vy.
Nyní pan poslanec Venhoda, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Všichni s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já osobně jsem čekal, že zde bude přihlášeno více diskutujících. Možná se ptáte, proč jdu ještě po své kolegyni Šafránkové. Toto závažné téma si již dávno zasloužilo rozsáhlou debatu napříč politickými stranami stejně jako třeba důchodová reforma. Situace mnohých dnešních mladých rodin je z pohledu vývoje společnosti a budoucí demografické křivky doslova kritická. Mladí oddalují sňatky, bojí se založit rodinu a mít děti, mnohdy se rozcházejí po prvních problémech, které přijdou. V první řadě nedosáhnou na hypotéky, a tím pádem ani na bydlení. Pokud se má situace mladých zlepšit, je třeba, aby stát přistoupil k několika základním krokům. Za prvé je třeba poskytovat levné, nebo dokonce i bezúročné půjčky všem, kteří se rozhodnou založit rodinu. Dále také podpora družstevní výstavby je kvalitním řešením. V návaznosti na startovací byty je potřeba stavět nízkonákladové jednotky pro seniory. Tím by se časem uvolnily byty, které obzvlášť osamělí starší lidé už stejně nejsou schopni financovat jinak než tím, že si odříkají vše ostatní včetně jídla. Stejně jsou na tom i matky samoživitelky. Těch by ale díky dobré politice státu mohlo časem podstatně ubývat. Slevy na daních jsou další správný krok, protože sleva se vždy týká jen těch, co poctivě pracují. Daň z převodu nemovitostí musí být zrušena. My musíme do budoucnosti našich dětí, a tím vlastně i do našeho stáří investovat. Rozdávat můžeme, ale musíme na to prostě mít prostředky, a to zajistí jenom funkční společnost. Šlo by takto debatovat mnohem déle, ale nechci zdržovat. Za naše hnutí mohu slíbit, že budeme prosazovat a podporovat jednak opatření, která jsem zde uvedl, ale i každý další zákon, který podpoří mladé rodiny s dětmi. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já bych chtěl jenom ještě jednou zdůraznit a připomenout, že v České republice patří pracující rodiny s dětmi bohužel k jedněm z nejvíce diskriminovaných skupin. Když si promítnete, kdy byl zákon o důchodovém pojištění tady otevřen, tak některá z těch opatření, která jsou v této komplexní novele, v tomto balíčku jakési minirodinné důchodové reformy obsažena, tak jsme se snažili tato opatření už dostat do těch projednávaných novel. Bohužel se nám to opakovaně nedařilo. Uvědomme si, že v tom je mimochodem také budoucnost udržitelnosti veřejných financí u nás, tady v České republice. Bohužel ta čísla jsou neúprosná. Když se podíváme na žebříček Evropy, tak jsme zhruba někde na pátém místě, což nejsou špatná čísla. Nicméně pořád to nestačí. Jsou tam opatření, která nejsou rozpočtově nějak dramatická. To nepopíráme. Já jsem o těchto našich návrzích opakovaně chtěl jednat i s panem premiérem, bohužel k tomu jednání ne naší vinou zatím nedošlo. My jsme skutečně připraveni, a já bych chtěl požádat Sněmovnu, protože věřím, že všem vám jde o rodiny, všem nám jde o naši budoucnost, všem vám jde o pracující - to chci podtrhnout, bavíme se o pracujících rodinách, pracujících rodičích. My jsme ochotni k razantním ústupkům. Zeptejte se skutečně v terénu na tu zpětnou vazbu. Jsou to často velmi dramatické a tragické sociální situace. Tam můžeme pomoci. A nebude to ruinovat státní rozpočet. My jsme připraveni k těm, skutečně říkám, razantním ústupkům, jsme připraveni v druhém čtení o nich diskutovat a věřím, že nejenom s hnutím ANO, ale se sociální demokracií a dalšími stranami zde v Poslanecké sněmovně se shodneme. Chtěl bych vás poprosit, abyste tedy tento sněmovní tisk pustili do druhého čtení. To není věc jenom KDU-ČSL, ale je to věcí nás všech.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající za slovo. Já tedy vyhovím kolegovi Ferjenčíkovi. Říkal, že nepodpoří návrh na zamítnutí návrhu zákona. Tento návrh ještě nezazněl, takže nyní zazní. Dávám návrh na zamítnutí, abychom mohli o tom hlasovat, že už jste se jako klub k tomu vyjádřili, takže plním ve své podstatě přání jednoho klubu. Dále bych chtěla ještě jednu věc. Možná jsem nováček v této Sněmovně. Zatím jsem zpravodajem asi jenom dvanácti nebo třinácti zákonů a jedné zprávy týkající se žaloby na prezidenta. Nicméně ještě se mi nestalo, abych u stolku zpravodaje seděla sama.
Tak děkuji vám. A v tuto chvíli nevidím nikoho, není nikdo přihlášen. S přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.
Je na mně, abych pronesl pokornou omluvu. Já si tam čmárám v pozměňujících návrzích ke státnímu rozpočtu, který budeme hlasovat dnes A zachoval jsem se ne džentlmensky. Paní kolegyně, mnohokrát se vám omlouvám.
Děkuji. A v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Jelikož tady padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, nechám o tomto hlasovat. Všechny vás odhlásím. Dalším bodem je Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jan Farský.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se pokusil upoutat vaši pozornost zákonem o podpoře regionů. Tak by asi zněl ten název přesněji než ten, který je teď rozsvícený na tabuli. A možná ještě přesnější by bylo, kdyby zněl, že je to jediný skutečný návrh o podpoře regionů, který tady teď můžeme projednávat. Když se podíváte na Českou republiku, tak se nůžky mezi centrem a regiony neustále rozevírají. Rozevírají se v bohatství jednotlivých regionů, rozevírají se v zastoupení vysokoškoláků v jednotlivých regionech, rozevírají se v tom, kolik lidí čelí exekuci, kolik lidí je v dluhové pasti. Ty rozdíly mezi centrem a regiony jsou větší a větší. ještě před deseti lety to byl maximálně dvojnásobek ve srovnání s těmi nejslabšími regiony. Což můžete na první pohled říct no a co, tak tam nejsou vysokoškoláci, nic moc se neděje. Propadají se v dostupnosti služeb, třeba i v dostupnosti zdravotní péče. Když se podíváte na to, jaké můžete už na základních školách dosáhnout, jaké kvality vzdělání můžete dosáhnout, tak když se podíváte na srovnávací tabulky, tak prostě Karlovarský a Ústecký kraj, žáci už na prvním stupni ve srovnávacích testech dopadají nejhůř. Je to proto, že je tam kvalita vzdělání nižší, než jaká je v centrech. A dneska je přesně ta situace, kdy my v těchto regionech o talenty, o bohatství naší země, prostě přicházíme.
Kvorum už je patřičně nastaveno, jak můžete vidět na informační tabuli. Děkuji vám všem a končím tento bod. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Zdeňka Hrabu a z pověření předsedy vlády uvede sněmovní tisk 220 ministryně spravedlnosti Benešová. Prosím, máte slovo.
Ty návrhy jsou celkem tři. Tento zákon navazuje na obdobný návrh zákona, který byl předložen již v minulém volebním období, a vláda Bohuslava Sobotky jej sice projednala, ale neschválila. Současná vláda opět zpracovala tento nominační zákon v obdobném znění a v Poslanecké sněmovně byl 27. září tohoto roku schválen a postoupen do Senátu. Obsahem návrhu nominačního zákona je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti toho kterého ministerstva, otevřené transparentní výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré personální nominace nejen do řídících, ale i do dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit výboru pro personální nominace, který je následně projedná a zaujme k nim stanovisko. Dále zákon upravuje postavení, složení a působnost výboru pro personální nominaci, který bude poradním orgánem vlády. Stanovisko výboru pro personální nominace k nominaci bude mít doporučující charakter. Pokud se však ministerstvo od doporučení výboru odchýlí, bude mít povinnost toto své odchýlení zdůvodnit. Tato úprava by měla umožnit se kandidátovi vyvázat z dosavadního působení až v momentě, že ve výběrovém řízení bude vybrán, což může pomoci zvýšit ochotu stávajících úspěšných manažerů se výběrových řízení účastnit. Za předkladatele bych k pozměňovacím návrhům, v jejich znění Senát návrh nominačního zákona vrátil Poslanecké sněmovně, ráda sdělila, že lze s těmito návrhy souhlasit, a lze tedy schválit návrh zákona v jejich znění postoupeném Senátem.
Já vám děkuji, paní ministryně. Omlouvá se pan poslanec Petr Beitl z pracovních důvodů od 15.30 do konce dnešního jednacího dne. Tak, ptám se, zda ještě případně má zájem se vyjádřit pan poslanec Leo Luzar jako zpravodaj garančního výboru hospodářského výboru. Jestli to můžu teď napravit - pane senátore, máte slovo. Poté s přednostním právem pan předseda Michálek.
Zde se jedná zejména o navrhované povinné zveřejnění každého zajišťovacího příkazu na úřední desce soudu. Oproti dnešnímu stavu jde tedy o podstatně větší zásah do osobních i hospodářských práv daňového subjektu a třetích osob, který lze chápat i jako veřejné zostuzení a ztrátu dobrého jména. Ještě si dovolím takovou malou - nevím, jestli to bude vidět - statistiku.
Já děkuji paní ministryni a mám tady dvě faktické poznámky. S první se přihlásil pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Ferjenčík a s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
A je z toho myslím poznat, že vládě na institutu zajišťovacího příkazu velmi sejde. Jak tento návrh dopadne, je myslím s ohledem na to, co tu zmínila paní ministryně, jasné.
Děkuji za dodržení času. Dalším v pořadí je pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
S přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek.
Jestli to datovat od okamžiku personální změny na pozici generálního finančního ředitele, nebo ne, to je věc diskuze. Já si myslím, že ano, ale k tomu zlepšení nepochybně došlo a já to tady chci ocenit. Jenže když už jednou došlo k tomu - paní ministryně tady správně řekla, že ta praxe běží poměrně dlouho, od roku 2012, ten institut nikdy nebyl zneužíván. Najednou přišel rok 2014 a došlo k poměrně masivnímu z mého pohledu zneužívání tohoto nástroje vyjádřeného onou slavnou větou z nahrávky údajně nepotvrzeně autentické, ale tu větu známe všichni: Naši na ně klekli. Ale ty zničené firmy už nikdo zpátky na nohy nepostaví. To je prostě podobný případ.
Možnost odmítnout je nepřiměřeně omezená.
Já vám děkuji, pane senátore. Nyní je možnost dát prostor zpravodajce garančního výboru, paní poslankyni Válkové.